Toto bych navrhoval jako bod dva dnešní schůze. Tak ještě jednou. Jedná se o implementační novelu, která doufám, že nevyvolá nějakou příliš velkou polemiku a spor, ale abychom prošli druhým čtením a mohli jsme co nejrychleji tento návrh zákona ukončit.
Vnímám to jako protinávrh, dám o něm hlasovat jako o prvním návrhu. Nyní se hlásí pan předseda Okamura. Zaznamenal jsem pět návrhů na změnu pořadu schůze. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Jako první bod přečetl pan předseda Marek Benda, a to je, že chce zařadit nový bod do schůze. Je to sněmovní tisk 222, novela zákona 106, svobodný přístup k informacím. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento bod jsme zařadili do programu schůze. Kdo je proti tomuto návrhu? Vracím se tedy k původnímu návrhu pana poslance Marka Bendy s tím, aby tento bod, tedy sněmovní tisk 222, byl zařazen dnes za bod číslo 1, respektive za bod sněmovní tisk 166, veřejné zdravotní pojištění. Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem byl vysloven souhlas a bod jsme zařadili dnes jako druhý. Dále zde mám návrh od pana poslance Bendy, abychom sněmovní tisk 206, zákon o vnitrozemské plavbě, zařadili jako poslední bod. Opět se jedná o nový bod dnešního jednání. To znamená nejprve zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom tento bod zařadili na dnešní jednání? Kdo je proti tomuto návrhu? A nyní nám hlasovat o tom, že zařadíme tento bod jako poslední bod dnešního jednání. S návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti? Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Otevírám bod Pan ministr se chystá vystoupit před otevřením rozpravy.
Milé kolegyně, milí kolegové, ten zákon jsme velmi podrobně debatovali v prvním i druhém čtení, stejně tak na jednání výboru pro zdravotnictví. Tak já nebudu opakovat ty argumenty.
Otevírám rozpravu a eviduji do ní několik přednostních práv. Jako první vystoupí pan poslanec a předseda Tomio Okamura a připraví se pan poslanec Radim Fiala. Pan předseda Radim Fiala svou přihlášku s přednostním právem stahuje. Nyní tedy vystoupí s přednostním právem pan předseda Tomio Okamura, řádně přihlášený s přednostním právem.
Kvůli vysokým úrokovým sazbám tak například žadatelé o hypotéku ve výši 4 milionů korun potřebují minimální čistý příjem ve výši 80 000 korun čistého měsíčně. Pak tady navrhujete korespondenční volbu, tomu jsme naštěstí přechodně zatím zabránili.
Pane předsedo, já vás vedu ke kázni, abyste se držel projednávaného bodu, a tím je pojistné na veřejné zdravotní pojištění.
Nebo mi tady snad chcete říct, že - vy si tady cucáte někde... No tak snad to můžu uvést do kontextu. Kdybych byl populista, tak tady něco jenom řeknu, nebude to zdůvodněné a ukončím to. Ale tak to prostě v našem případě není. Ani jste nezastropovali úroky z hypoték. Naopak hnutí SPD říká - nechme ty peníze, těch 14 miliard, v tom veřejném zdravotním pojištění, aby se občanům nezhoršovala zdravotní péče. Víte, ono je to zvláštní i s tou vaší půjčkou tomu ČEZu. Takže to jsou prostě opravdu věci, s kterými my v tom rozpočtu rozhodně souhlasit nemůžeme, tak jak to předvádíte vy. Takže proto je potřeba to zasadit do širšího kontextu. Vy byste byli rádi, abych tady mluvil jenom o tom, že tedy budete zhoršovat zdravotní péči občanům, ale je to potřeba zasadit do toho širšího kontextu všeho, co vy vlastně děláte. Samozřejmě rád bych se zmínil také krátce alespoň o tom - takže vy na jednu stranu, jak jsem říkal, chcete zhoršit dostupnost zdravotní péče. Nedostupnost zubařské péče. A je to i jinde, je to i na malých městech a podobně. Takže to je prostě špatně. Jako tady. Takže to opravdu ne. To znamená, už tenkrát jste chtěli zhoršit dostupnost zdravotní péče pro naše občany.
Jako konkrétní příklad mohu uvést třeba z mého oboru, že cena za mikrochirurgickou operaci výhřezu meziobratlové ploténky je u nás zhruba 4 000 korun a v SRN je to 3 800 eur. Lze konstatovat, že kvalita našeho zdravotnictví je vykoupena nízkými mzdami zdravotníků při výrazně vyšším pracovním nasazení oproti západnímu zahraničí. Hlavním důvodem tohoto necitlivého snížení plateb za státní pojištěnce -
Ano, registruji připomínku, že nejsou přítomni ministři, je to připomínka správná. Já se omlouvám, pane poslanče, já na tři minuty přeruším jednání schůze a požádám předsedy klubů, aby zajistili přítomnost... A omlouvám se, pan ministr je přítomný. V tom případě nevidím rozpor, můžeme pokračovat.
Hlavním důvodem tohoto necitlivého snížení plateb za státní pojištěnce je snaha o komercionalizaci zdravotnictví, jak se o to konkrétně snažily všechny pravicové vlády, hlavně ODS, od 90. let. Toto se vlastně už dneska děje. A ty ceny se pohybují v desítkách tisíc korun. Nikdo si toho ani nevšimne a všechno je legální. Zdravotní pojišťovny zůstaly plně závislými na veřejných prostředcích povinně vybraných od pojištěnců, ergo zákon byl co do litery naplněn. Pro privátní poskytovatele zdravotních služeb vzniklo něco jako ráj na zemi. Pokud by se podařilo dostat pouze 50 % těchto prostředků zpět do systému, tak bychom nebojovali proti odebrání 20 miliard ze zdravotnictví, které mají sloužit mimořádnému záplatování státního rozpočtu. Do pravidel smluvní politiky se musí zavést jednoznačné protikorupční mechanismy. A to je důvod, proč navrhuji, aby byla tato novela vrácena zpět do druhého čtení.
Já vám také děkuji, pane poslanče.
Je tady velmi důležitý zákon - novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Jsme ve třetím čtení. Tímto zákonem se bere 14 miliard veřejnému zdravotnímu pojištění a nesedí tu zástupce předkladatele, nesedí tu ministr financí. Ale není tady ani jeden, ani druhý. Děkuji, že je tady ministr dopravy, ale ten asi reagovat na toto nebude. Děkuji. Tím pádem pauza už nemusí být.
Pan ministr financí mě požádal o krátké opuštění sálu. Já jsem řekl, že si dovedu představit, že na pár minut to není problém, vrátil se podle dohody. Prosím, pane poslanče, máte slovo a připraví se paní poslankyně Iveta Štefanová.
Nyní k financování.
Pouze pro pořádek, pane předsedo, každý, kdo nebude mluvit k pořadu schůze a k projednávanému bodu, bude napomínán řídícím schůze bez ohledu na to, kdo schůzi řídí. Jako další vystoupí s přednostním právem, respektive se stanoviskem klubu, paní poslankyně Karla Maříková. Prosím paní poslankyni, aby přednesla stanovisko klubu. Stahujete svoji přihlášku, děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. A když si uvědomíme, že prakticky fakultní nemocnice a různé jiné ústavy jsou přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví, znamená to úbytek finančních prostředků z celého systému. Navrhuji vrácení této novely do druhého čtení, a tím dát šanci na zásadní pozměňovací návrhy, eventuálně stažení této nešťastné novely z projednávání. To lze pochopit. Přes proklamace vlády výsledkem bude další zhoršení kvality a hlavně teritoriální dostupnosti zdravotní péče hlavně pro lidi, kteří mají hluboko do kapsy.
Vážené dámy a pánové, vláda Petra Fialy, to znamená ta pětikoalice ODS, Piráti, STAN, KDU-ČSL a TOP 09, tady předkládá už několik měsíců a protlačuje zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro české občany a zhoršení podmínek zdravotníků. Takže tato vláda se to snaží dnes právě v tomto okamžiku definitivně protlačit. Snažíte se protlačit tady snížení výdajů na zdravotní péči pro letošní rok o 14 miliard korun v situaci dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů, obtížně dostupné stomatologické péče, rostoucí inflace, cen energií a dalších výdajů. V tomto resortu je to samozřejmě nesystémový, škodlivý a nesmyslný návrh, který může výrazně postihnout pacienty, zdravotníky a nepomůže vůbec nikomu. Je to ze strany vlády Petra Fialy přímý útok na veřejný zájem, přičemž vláda zároveň vydává obrovské částky na výdaje, které nejsou nijak užitečné pro české občany. Takže hnutí SPD stojí vždy na straně občanů a jejich oprávněných zájmů. Vláda Petra Fialy naopak našim slušným občanům peníze bere. Tady to přesně vidíte, jakým způsobem vláda postupuje. A vláda Petra Fialy proti inflaci doslova vůbec nic nedělá. Odpovědí premiéra Fialy bylo, že odešel ze sálu. Takového má Česká republika premiéra. Nemá co říct. Nemá co k tomu říct. Co by taky říkal, když žádné návrhy nemá? My v SPD jsme konkrétní plán představili. Musí se zastropovat ceny základních potravin, energií a pohonných hmot i úroky z hypotečních úvěrů. To zajistí již podané návrhy SPD, a to na zvýšení daňových slev pro všechny pracující fyzické osoby a také na zvýšení daňových zvýhodnění na nezaopatřené děti pro jejich pracující rodiče. Ale tyto návrhy samozřejmě vládní koalice blokuje. Místo toho bere zdravotním pojišťovnám 14 miliard korun, aby neměly peníze, aby nemohly zlepšovat péči o naše občany. Takže SPD je tady v podstatě jediné politické hnutí, které myslí na naše lidi, nikoliv na cizí státy a bruselské papaláše. A už dokonce i odborníci potvrzují, že vláda Petra Fialy uměle způsobuje předražení elektřiny. Míl správně říká, že se vláda mohla domluvit na nižších cenách energie s ČEZem pro české podniky a občany podobně, jako se na tom dohodla slovenská vláda. Vás to nezajímá. Vy hájíte zájmy Evropské unie, států Evropské unie, Německa, Bruselu, Evropské komise, nikoliv, vy nehájíte zájmy peněženek českých občanů. Vystoupení České republiky ze spekulativního systému obchodování s emisními povolenkami Evropské unie. Chceme, aby Česká republika nakupovala zemní plyn přímo od producentů, nikoliv od zahraničních překupníků. SPD říká, abychom obnovili národního importéra plynu a národního zpracovatele ropy. Plyn byl prodán za minulých vlád, byl zprivatizován a na základě dohody mezi ČSSD a ODS tenkrát tak byl zprivatizován Transgas. No a Unipetrol, národní zpracovatel ropy, byl prodán Polákům. Takže SPD má jasná, konkrétní řešení. Máme tady tedy ten bod, to, že chcete vzít těch 14 miliard zdravotním pojišťovnám a zhoršit dostupnost zdravotní péče pro naše občany. Já bych rád v tomto svém vystoupení navrhl, abychom vrátili tento návrh na opakování druhého čtení, a proto také tady zdůvodňuji ty důvody. Co vy vlastně dál tady řešíte a neřešíte a proč tedy já tady tímto způsobem musím vystoupit. Podívejme se třeba na problém bydlení. Ale podívejme se třeba na vlastní bydlení. Protože vlastní bydlení se pro miliony poctivě pracujících našich občanů stává za vaší vlády naprosto nedostupným snem. Hrozí, že mnoho lidí kvůli neschopnosti splácet hypotéky upadne do dluhových pastí exekucí. Vaší vládě je to úplně jedno. V prvním čtvrtletí letošního roku stouply ceny bytů v České republice meziročně o čtvrtinu, což je nejvíce ze všech členských států v Evropské unii. Nejvíce ze všech států v Evropské unii. Vy jste nejhorší. Vy jste vládou, vaše vláda Petra Fialy uvedla situaci v České republice úplně do nejhorší situace. Vy jste tady stopli stavební zákon, který mohl urychlit stavební řízení, mohl zrychlit stavbu.
Nechci být otravná, já vím, že už se těšíte na hlasování. Ale je to velmi důležitý zákon. Bereme 14 miliard veřejnému zdravotnímu pojištění. Já si myslím, že otevřít na chviličku rozpravu - my už jsme všechno řekli, co jsme chtěli - aby mohl zareagovat ministr zdravotnictví, když tu v sále nebyl. Tedy znovu zdvořile prosím, zda by mohla být otevřená rozprava a mohl se vyjádřit ministr zdravotnictví.
Děkuji. S přednostním právem pan předseda Okamura.
Pan ministr může vystoupit, a tím znovu otevřít rozpravu. Takže pane ministře, my bychom rádi věděli váš názor na to a hlavně odpovědi na ty naše otázky. To skutečně může způsobit zhoršení dostupnosti zdravotní péče a pracovních podmínek zdravotníků. Je to velice závažná věc. A my vás žádáme o to, abyste vystoupil a vyjádřil se k tomu.
Děkuji, pane předsedo. Já jenom pro ujasnění, děkuji za proškolení v jednacím řádu, každopádně jsem konstatovala, že je rozprava uzavřená po přestávce, aby bylo jasno, kde se nacházíme. Prosím, pan předseda Benda.
Dochází tady k masivnímu zneužívání třetího čtení opakovaně ze strany opozice, ale uznávám, že to dělá opozice vždycky.
Děkuji, pane předsedo.
Ale mohli bychom tady psát dlouhé memoáry o tom, co se kdy říkalo a říká ve třetím čtení.
Bez rozpravy tedy budeme hlasovat o tomto návrhu, zda otevřeme opět rozpravu. Zaznamenala jsem zájem o odhlášení, všechny jsem vás odhlásila a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Znamená to tedy, že jsme rozpravu neotevřeli. Kdo je proti? Znamená to tedy, že jsme zamítli návrh na opakování druhého čtení. Nyní tedy bychom přikročili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, máte slovo.
Já si vás dovolím seznámit s jeho závěry:
Dámy a pánové, velmi stručně bych chtěl jenom poděkovat členům garančního ústavně-právního výboru za to, že se daným materiálem zabývali opravdu rychle, projednali ho v rámci zkrácené lhůty před třetím čtením. K samotnému návrhu zákona byly podány dva pozměňovací návrhy, k nimž se v rámci tedy vyřčení stanoviska ministerstva vyjádřím v rámci podrobné rozpravy, a chtěl bych vás všechny požádat o hlasování pro zákon jako celek.
Děkuji, pane ministře. A nyní otevírám rozpravu, do které se zatím tedy avizovaně přihlásil pan ministr k pozměňovacím návrhům.
Já bych poprosil o dvouminutovou přestávku, abychom sem dostali členy vlády.
Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
pozměňovací návrh A pana poslance Michálka; a nakonec návrh zákona jako celek. Takže to je za mě. Takže já dávám hlasovat návrh B, návrh A a zákona jako celek - navrhuji proceduru.
Kdo je proti? Hlasování číslo 79, přihlášeno 125 poslanců a poslankyň, pro 114, proti žádný. Návrh procedury jsme tedy přijali. A nyní prosím paní zpravodajku, aby nás provedla hlasováním. Prosím, máte slovo.
Takže znova opakuji.
Já zahajuji hlasování a hlasujeme o návrhu B. Ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Prosím, pokračujte, paní zpravodajko.
Poté navrhuji hlasovat pozměňovací návrh A pana poslance Michálka.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.
Hlasovali jsme o všech návrzích a můžete dát hlasovat o zákonu jako celku.
Já děkuji a dám tedy nejdříve hlasovat o proceduře. Kdo je proti? Výsledek - přijato.
Takže nejdříve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které přijal výbor životního prostředí. Pokud chcete znát stručný obsah nebo stačí, že opravdu výbor životního prostředí k nim zaujal stanovisko...? Stanovisko výboru je - doporučuje.
Ano. Zahajuji tedy hlasování. Výsledek - přijato.
Takže jedeme. Stanovisko výboru je doporučující.
Ano. Zahajuji hlasování. Výsledek - přijato.